Podle těchto údajů nerespektuje vyživovací povinnost zhruba 40 % rodičů, a jak už jsem zmínila, nejvíc na to doplácejí děti. Proto považujeme jako klub KSČM za nutné, aby byl urychleně projednán a schválen návrh, který pomůže rodičům, jimž se nedaří vymoci soudem stanovené výživné. Ještě jednou tedy navrhuji pevně zařadit bod číslo 137, sněmovní tisk 780 o náhradním výživném, na úterý 13. září jako první bod odpoledního jednání a vás, kolegyně a kolegové, žádám tak o podporu.
Děkuji paní poslankyni Martě Semelové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den. Já budu stručný, nebudu zdůvodňovat, protože to zdůvodníme až při prvním čtení.
Dobře, děkuji panu kolegu Humlovi. Nyní pan poslanec Josef Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Důvod je jednoduchý. Tato novela tzv. krajské dálniční známky leží zde ve Sněmovně po prvním čtení již zhruba rok a půl a pořád se setkávám s názory občanů v jednotlivých krajích, kdy tento návrh bude projednán. To samozřejmě není pravda. Příkladů bych mohl uvést celou řadu. Samozřejmě že tento je jeden z mnoha. Například každý kraj má nějakého zahraničního souseda. Dalším příkladem jsou samozřejmě důchodci. Spousta důchodců například jede z Chebu do Varů do nemocnice. Spousta lidí jede z Chebu na hokej do Varů. To znamená, je to nový druh dálniční známky a já bych byl rád, aby už to konečně někteří z vás zaregistrovali a pochopili a neříkaly se takové věty, jako že to je známka pouze pro občany Karlovarského kraje.
A o odposlechy jsem se nikdy nezajímal. Já je nepotřebuji.
Ještě jednou přihláška pana předsedy Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Nezlobte se, ale nelze nereagovat, protože to je vážná věc! Ponechávám teď stranou, že to není zdaleka první zákon, který ignoruje. Ale on to neplní vůbec! A ať nemluví o Celní správě! Zákon to ukládá ministru financí. Dokonce ten zákon ani neříká, že Ministerstvo financí. A tohle je osobní selhání ministra financí! A prostě předseda našeho kontrolního orgánu postrádá šest kontrolních zpráv Ministerstva financí o odposleších fyzických osob! Jestliže předseda vlády není schopen vynutit dodržování zákona od vlastních ministrů, tak nemůže mluvit o vládě práva. A to, co tady říkám, kdykoli pan poslanec Korte je schopen doložit.
Pokud se nikdo nehlásí, tak se vrátíme do schváleného pořadu schůze. Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 31, z přítomných 102 poslanců pro 98, proti nikdo. Vítám nejdříve senátora Petra Šilara , který je přítomen.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Návrh zákona je především technickou novelou zákona o oběhu bankovek a mincí. Konkrétně se například zjednodušuje postup při výměně nestandardně poškozených bankovek a mincí a také se snižují požadavky na tzv. vkladové bankomaty. Senát vrátil návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění dvou přijatých pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy jasněji vymezují vztah dvou ustanovení krizového zákona a upravují účinnost zákona.
Ano, je tomu tak. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Hezké odpoledne, dámy a pánové.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu. Omlouvám se. Pan senátor František Bradáč, samozřejmě, který je tady přítomen a má slovo v rozpravě. Děkuji panu senátorovi Františku Bradáčovi.
Není tomu tak, tudíž rozpravu končím. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 39, přihlášeno 144 přítomných, pro 135, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali, a končím projednávání tohoto bodu. Pan poslanec Šarapatka z pracovních důvodů z dnešního jednání od 18 hodin do konce jednacího dne. Pan poslanec Vojtěch Adam se omlouvá z dnešního jednání do konce jednacího dne od 18 hodin ze zdravotních důvodů. To byly omluvy. Prosím, ujměte se slova.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. V návrhu zákona pak byly nad rámec zmíněného provedeny oproti původnímu vládnímu návrhu také drobné úpravy textu, tak aby byl věcně a logicky provázán. Nyní bych shrnul nejzásadnější změny oproti původnímu vládnímu návrhu zákona, reflektující Poslaneckou sněmovnou podpořené pozměňovací návrhy.
Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro. Omlouvám se, možná že jsem opomněl některý z jeho návrhů.
Ještě jsem navrhoval třetí, a to je zařazení bodu 152, Kovářová a spol.
Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Rozhodneme hlasováním číslo 24, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní budeme tedy hlasovat o tom, jestli tento bod číslo 170, tisk 601, budeme projednávat 16. 9. v pátek po pevně zařazených bodech. Návrh nebyl přijat. Já vás tedy všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Dám slovo panu poslanci Velebovi.
Děkuji za slovo. Pan Velebný je u mikrofonu. Takže dámy a pánové, omlouvám se, na sjetině mám křížek, hlasoval jsem pro.
Podle zákona o jednacím řádu pan poslanec Velebný zpochybnil elektronický zápis o výsledku hlasování, když jeho vůle byla v elektronickém zápise jiná, než projevil při hlasování. Kdo je proti? Děkuji panu poslanci Josefu Novotnému. Ještě se hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo.
Máme ambici alespoň ty pevně zařazené body projednat.
K tomu, co bylo jako první bod tady, jako druhý až pátý bod. Kdo je proti? Děkuji vám. Z přítomných 177 pro 161 poslanec. Nyní se budeme zabývat jednotlivými návrhy, které byly předneseny v rozpravě. To je jedno hlasování. Čili budeme hlasovat dvakrát, protože jsou to rozdílné návrhy. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Tento tisk projednávat nebudeme. To byly návrhy pana kolegy Faltýnka. Návrh tedy nebyl přijat a nebudeme se jím zabývat. Odůvodnění jste slyšeli. Kdo je proti? Děkuji vám. Prosím tedy pana kolegu Stanjuru, aby dal potom příslušný materiál, abychom mohli přesně pojmenovat ten bod, až budeme novelizovat pozvánku. Vlastně je to k bodu migrace. Děkuji vám. Myslím, že to je všechno od něho, abych to řekl přesně.
Já teď přesně nevím, který tisk máte nebo který bod.
Já to tedy zopakuji přesně podle toho, jak to bylo napsáno.
A toto je jeden z příkladů. Úřad si nepochybně ani neporadí s tím, když soukromé firmy budou platit a hradit volební kampaň, když soukromé firmy budou platit reklamní spoty a politici v nich budou vystupovat, jak jsme viděli v reklamě na vodňanské kuře. Takže takovýchto děravých míst tento zákon bohužel obsahuje velmi mnoho. Takže nechci, abychom tady říkali, že jsme udělali hodně pro nějakou transparentnost financování politických stran. A právě pro tu děravost a neaplikovatelnost v některých případech my nemůžeme podpořit ani tu verzi, kterou schválil Senát.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Projednával se dlouze. No a to ustanovení, které se týkalo kampaně placené třetími osobami, a proto se pan kolega Vondráček přihlásil, si pamatuju, že bylo navrženo právě kolegou Vondráčkem a že to byl původní návrh naší všemi milované Rekonstrukce státu.
Teď je faktická poznámka pana poslance Vondráčka, potom pana poslance Tejce.
Já vím, že samozřejmě iniciativa se zajímala o tuto otázku. Ano, přiznávám, byl to můj pozměňující návrh, nebyl součástí původního vládního návrhu, takže já bych k tomu měl hovořit, nikoliv pan ministr nebo pan kolega Chvojka. Já si myslím, že to není možné. A dokonce už i bez toho, že by byly aspoň registrovány. Takže není smyslem regulovat, ale je smyslem alespoň vytáhnout na světlo. Ať aspoň jdou s jménem na světlo a s částkou na světlo. A ta odpovědnost potom zbývá čistě politická, nikoliv už na straně toho úřadu. Ty se prostě obcházet dají. Obcházet se bude vždycky.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já myslím, že takto to dopadá vždy, když se podvolíme snaze vyhovět dobrým návrhům, které jsou podávány na poslední chvíli a nemají úplně přesně prověřeny všechny detaily. Jediným řešením, o kterém jsem hovořil na výboru, je totiž řešení, které někteří označovali za protiústavní. To je asi jediný účinný způsob. Nicméně byli jsme upozorněni na to, že by mohl být protiústavní, protože by narážel na právo vyjádřit svůj názor svobodně na téma voleb. To je bohužel problém, který tady je. Takže určitě to je věc k zamyšlení. Ale jak říkám, myslím si, že za této situace je méně rizikové schválit návrh v senátní verzi.
A nyní s přednostním právem pan ministr vnitra Milan Chovanec, poté pan kolega Stanjura. Prosím, pane ministře, máte slovo. Hlasujeme velmi závažnou právní normu, na kterou platí mimořádná pravidla z Ústavy, tak jak již pan ministr ve svém úvodním slově řekl, protože není možné přehlasovávat Senát. Je nutné, aby obě komory došly ke shodnému usnesení. A bylo by dobré, abychom to vnímali, protože to vážným způsobem upravuje politickou práci v České republice. Děkuji za klid. Prosím, pane ministře, máte slovo.
A teď když si přečteme písmena o) a p), tak písmeno o) říká: někdo, osoba se napije nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek. Máme to zcela běžně v automobilismu. Tam víme, že tohle nebezpečí existuje, tam je zvláštní úprava. Ale tady říkám jakékoliv osobě, která se sama napije, potenciálně by mohla vykonávat nějakou činnost, kde by mohla ohrozit zdraví nebo majetek, ale třeba taky jako vozit kolečko po stavbě nebo něco podobného, a připouštím, že pro tuto osobu dám zase dva roky zákazu činnosti. Tak například to orientační vyšetření bude na to, jestli nejsem natolik podnapilý, abych musel zaplatit pokutu za jízdu tramvají. Tady se říká, když budu podnapilý natolik, že ohrožuji sebe nebo okolí nebo jiné, nesmím jet ani tramvají, ani vláčkem. Moc tomu nerozumím, ale na to může existovat orientační vyšetření. I to jsem stále ještě schopen pochopit. Ale když se mu odmítnu podrobit, tak nedostanu sankci nějaké pokuty za to, že jsem se... ale můžou mi na dva roky zakázat činnost. A to zřejmě tedy tu činnost, kterou já vykonávám. To není prodej. To může být v některých speciálních případech, když jsem řidič. Chápu, za volantem nesmím sedět s alkoholem a návykovou látkou. Bude na této Sněmovně, a budu ji přesvědčovat ve druhém čtení, aby udržela své konzistentní stanovisko a nenechala se ovlivnit. Prosím, abychom v té alkoholové části vyhnali ještě ty některé nelogičnosti, které už byly v minulosti naznačeny mezi tím druhým a třetím čtením, ale které se nepodařilo dotáhnout. A prosím, abychom se důkladně podívali na onu část sankční, abychom nepřehnali sankce a nelikvidovali tím zbytečně lidské životy za v podstatě - upřímně řečeno - poměrně banální přestupky.
Já vás prosím, nepokřikujte po sobě.
Ale začnu spíš odpovědí svému předřečníkovi. To tam je napsané, že takto na zastávce vás budou chránit. Ten zákon si s tím poradil právě tak, že říká, přenáší tu povinnost na toho, kdo to bude kontrolovat, je i ten číšník, který pod téměř likvidační životní sankcí bude povinen toho člověka vyprovodit. A v případě, že tak neudělá, tak asi bude povinen ho někde nahlásit, protože jinak se dopouští správního deliktu, tak jak je tam popsáno. Prokazatelně těch restaurací přibývá a ti restauratéři se věnují tomu, aby vytvořili dobré nebo čím dál tím lepší prostředí pro ty, kteří se přijdou najíst a obtěžuje je kouření. Ale vytvářejí také prostředí pro ty, kteří se svého zlozvyku zbavit nechtějí, a tak se snaží v rámci svých technických možností tuhle věc vyřešit tím, že třeba vytvoří, vybudují stavebně oddělitelný prostor, kde ti kuřáci mohou být.
A na jejich naplnění čekám dodnes. A zřejmě se už nikdy nedočkám. A v létě 2014 jsem se osobně s celou rodinou v prostoru železniční stanice Praha-Bubny, odkud byly vypravovány transporty Židů do Terezína, zúčastnil toho představení. A seděl vedle mě pan ministr Herman a paní tehdá ministryně Válková. Byl jsem první ministr financí, který to navštívil, jak mi bylo řečeno dneska. Ale samozřejmě ta vyhlášení do tisku můžeme citovat. Tento návrh podporuje ministr financí Kalousek. Naopak výbor pro odškodnění romského holokaustu s tím nesouhlasí. Trváme na tom, že vepřín tam nesmí být. Vláda rozhodla o vybudování dalšího památníku. Vyhlásila ochranné pásmo, které má zabránit dalšímu rozšiřování vepřína, a zahájila jednání o jeho vykoupení. Na pátém pietním aktu upozorňují zástupci Romů na nečinnost vlády. Máme honosné úřady, sídlo Všeobecné zdravotní pojišťovny, moderní finanční úřady. A nejsou peníze na náš památník? Evropský parlament doporučil Česku vepřín v Letech zbourat. Vláda peníze nemá. Záležitost se vyřeší do konce volebního období. Zjišťujeme také, jaký je finanční rozdíl mezi stavbou nového vepřína a přebudováním starého. Členové nacionalistické Národní strany přivezli do bývalého sběrného tábora balvan s nápisem Obětem. Areál se modernizuje. Trošku se stydím, kdybychom na tohle měli žádat peníze z Unie. Lety jsou naší ostudou, neboť tam nehlídali Němci, ale protektorátní četníci. Vlastní ostudu bychom si měli sami uklidit, míní ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Vepřín by měl zůstat na místě. Tento návrh podporuje ministr financí Kalousek. Naopak výbor pro odškodnění romského holokaustu s tím nesouhlasí. Trváme na tom, že vepřín tam nesmí být. Toto je politický záměr.